Kdo kdy vznesl tady v Poslanecké sněmovně nějakou tezi o tom, že její přeregulovanost, předotovanost škodí českému zemědělci? Tím, kdo je skutečným pánem, jsou zákazníci, pane kolego. Já jsem dal před chvílí na Facebook fotku nákupního košíku z nedalekého supermarketu. Je tam hafo českých potravin, které si můžete koupit. Já to dělám, dělejte to také, ale nenuťte to českým spotřebitelům. Můžete jim poradit, můžeme jít příkladem, ale nenuťme jim, co mají kupovat.
Já se skutečně nechci dožít stavu, že to bude jako u roušek a budeme čekat, až přiletí letadlo z Marrákeše nebo z Ruska nebo z Číny a doveze potraviny. To přece není v zájmu České republiky. Ta debata je zcela relevantní. A útočit tady nějakým socialismem? Já jsem třeba ten, který neustále bojuje proti evropským regulacím.
Takže ta debata je legitimní. Neříkám, nejsa odborník, že je to v tom ideálním stavu, ale právě proto se to vrací do druhého čtení.
Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
My máme nějaký program. Vám bylo úplně jedno, jaký je podíl českých zemědělců na trhu. Podle toho to vaše ministerské vládnutí vypadalo.
Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.
Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Nachera. Já si myslím, že je to velmi nákladný projekt, který má více minusů než pozitiv, zejména pro české spotřebitele, kteří prostě dneska netrpí nedostatkem potravin, netrpí nedostatkem kvalitních potravin. Já jsem za to rád, je to jeden benefit kapitalismu, že máme takovouhle svobodu volby jak nabízet, tak nakupovat, co chceme. Ale jestli to kolega Nacher myslí vážně, tak by asi měl začít ve svém hnutí.
Pan poslanec Milan Feranec, zatím poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Ono se asi nedalo čekat, že takový zákon nebude předmětem šílených politických debat, ale já chci reagovat na to, co říkal pan kolega Bendl, bývalý ministr zemědělství, kde odhalil, o co tam vlastně jde. Jde o ty zpracovatele. V tomto smyslu ten zákon je proti těm zpracovatelům. Možná když to pochopíte, najednou ho budete obhajovat.
Děkuji, to byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Do rozpravy je přihlášen pan ministr Toman.
Dobrý den ještě jednou. Já chci poděkovat všem za ty podněty, které tady padly, a těším se na zemědělský výbor, že to tam všechno probereme a dáme ty věci dohromady. Zákazník nerozhoduje o ničem, rozhoduje řetězec. To je za prvé. Za druhé, prosím, tady se neustále mele řepka. Za třetí, prosím pěkně, bavme se konkrétně o soběstačnosti, ale řekněte si to obráceně. Snížení závislosti na dovozech. Snížení závislosti na dovozech. To je za prvé. Dopadlo to v zemědělství přesně podle nich. My jsme si to zemědělství zničili, protože jsme si ho nechránili. A ještě druhá věc, nebavíme se jenom o produkci potravin, ale my se bavíme o krajině. Znova si řekněte - jestliže nebudeme mít jablka do supermarketu, nemáme sady. Jestliže nebudeme mít zeleninu v supermarketu a obchodech, nemáme zeleninu na poli. Jestliže nebudeme mít chmelnice, nebudeme produkovat pivo. Takže o to tady jde. Prosím pěkně, nechme tu debatu na zemědělský výbor.
Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Nemá pan zpravodaj, nemá pan ministr. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Budeme tedy hlasovat o opakování druhého čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a budeme opakovat druhé čtení. Tím končím pro tuto chvíli projednávání tohoto návrhu. Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
A opravdu nevím teď v této chvíli, jestli už vyšla vyhláška, kde by bylo napsané, že atestace veterinářů nejsou povinné. Navíc, pokud to opravdu v té vládě. Mně chyběly jasné, přesné, striktní definice, co je to česká potravina. Ono to tady opakovaně zaznělo. Ale to může být potravina, kterou vyrobili Češi, to může být potravina z českých surovin, to může být potravina vyrobená v Česku, doufám i na Moravě, že to je taky česká potravina, a i Slezsko se do toho počítá, předpokládám. Bohužel, protože bydlíme tam, kde bydlíme, a Česká republika je tam, kde je, nemůže být z českých kakaových bobů. Nicméně surovina, ze které je dělá, je z Francie. Je to tedy česká potravina? Je to české víno? Z hlediska zákona ne. To, k čemu bych se chtěl na posledním místě zastavit a kde si troufám být sám sebou vnímán jako expert, tady také zaznělo. A teď si myslím skoro jistě, že to byl jeden z předchozích ministrů zemědělství, který řekl, že bychom neměli zapomenout na školy, nemocnice, které kupují potraviny, musí se řídit potravinovým košem, a tam že bychom měli podpořit kvalitu - a já bych si troufl to podtrhnout - podpořit to, aby měly možnost odebírat lokální produkty. Tedy pokud škola kupuje brambory, tak aby je mohla kupovat z Vysočiny, aby mohla kupovat mléko od lokálního producenta, totéž nemocnice. A tam si myslím, že je to třetí část celého tohoto balíku. Tedy domnívám se, že se nejedná pouze o problematiku, jak pomoci zemědělcům. To je taky možná ten důvod, proč procento ubývá. Mělo by tady zaznít, že nám nejde o kvantitu, ale jde nám stejně tak o kvalitu, že chceme umožnit, aby byly k dispozici kvalitní potraviny. A já bych znovu zopakoval a podtrhl bych to jako lékař, že by byla škoda nevyužít této legislativy k tomu, abychom nepodpořili i bezlepkové potraviny, potraviny pro diabetiky, potraviny pro alergiky a další, kteří potřebují speciální potraviny, a tyto potraviny buď jsou obtížně dostupné, nebo jsou velmi drahé, nebo vůbec nejsou v české produkci.
Vyvolal dvě faktické poznámky. První od Zdeňka Podala, druhá od Pavla Kováčika.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stojím před vámi, abych se přiznal, že jsem to já, kvůli kterému tady dneska jednáme. Sám jsem měl mnohokrát příležitost slyšet naše zemědělce, co by potřebovali, co by jim pomohlo. Ryby ze zahraničí, mořské ryby vyjdou levněji než náš kapr. Řetězce dělají ty ceny, které jsou dneska neúměrné, a ti naši lidé na to nemají. Vím, že to nemá dneska kvůli tomu lehké. Ale já říkám, kdo rychle dává, dvakrát dává.
Děkuji za slovo. Vidíte, to jsem chtěl právě tím návrhem, aby ta diskuse probíhala až především na výboru. Máme tady mnoho odborníků, to je zase pozitivní. Ukazuje se mnoho odborníků na zemědělství a potravinářství. Bylo to ještě dosud hodně málo, tak to zase je pozitivní. Prosím vás pěkně, jenom krátká reakce. V okamžiku, kdy bude návrh případně schválen, ministerstvo je připraveno tu vyhlášku dělat.
Je to v jistém smyslu principiální debata.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha, připraví se Margita Balaštíková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Svobodný trh neexistuje. Neexistuje v tom případě, pokud něco vlastním. Pokud vlastním prodejnu, jako třeba já vlastním prodejny, tak si rozhodnu o tom, co se v nich bude prodávat a za kolik. A tak to dělají ty řetězce jednoznačně. A tak to je. Nakoupí to levnější zahraniční. Takže takhle funguje prostě dneska obchod, který určuje, co my budeme kupovat, tím, že on stanoví tu cenu. Zemědělci dodávají naše jablka za deset korun. A za kolik jsou v obchodech? Takže prostě neříkejte prostřednictvím pana předsedajícího, že zákazník určuje. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Balaštíkové. Pan poslanec Lubomír Španěl, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vidím, že vymizela prostě ta provázanost rostlinné a živočišné výroby, na kterou jsme byli zvyklí. Nejde přece jen o kvalitu potravin, jde také o udržitelnost našeho půdního fondu. A já třeba jsem byl zvyklý, že na každém rohu, ať jste vyjeli za vesnici, bylo velké hnojiště. Takže je to tak, jak říkala paní Balaštíková. My jsme pozbyli opravdu národní hrdost. A ani nevěřím tomu, že jsme samostatní v zemědělské výrobě.
Prosím, máte slovo.
Já už jsem nechtěl vystupovat, ale musím. Protože tady přeci nejde vůbec o českého zemědělce. Tady jde o skupinu potravinářů, kteří hledají způsob a hledají nástroj, neboť žádný řetězec nepatří do žádné skupiny - čtete to správně, pokud mě dobře posloucháte. Přeci o tom ten návrh je! Já nevím, proč to nevidíte!
Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navíc v tomto případě nejde o zemědělství, ale o regulaci trhu. Já bych se chtěl kolegů zeptat, jestli mají skutečně problém, když jdou do jakéhokoliv obchodu, ať už velkého hypermarketu, nebo malého obchůdku s potravinami, jestli tam dneska nenajdou české potraviny. Mě to nijak neuráží. jednu ze svých alma mater velmi hrdý. Zaplať pánbůh, že tu nějaké vysoké školy ekonomické máme, protože kdyby pan kolega Klaus studoval alespoň první semestr vysoké školy ekonomické, nikdy by se pod takový zákon nemohl podepsat.
Tak pan poslanec Patrik Nacher. Já ještě vás seznámím s dalším pořadím: pak vystoupí paní poslankyně Jana Levová a pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky.
A jednak nejsem odborník přes zemědělství, a i přesto tady vystoupím, protože chci říct něco, co by nemělo zapadnout. Musíme vnímat ten kontext. To je legitimní debata. Tak si představme, že jsme tady o rok dřív a debatujeme tady o výrobě zdravotních prostředků - před rokem. Myslím si, že ta debata by byla úplně podobná.
Hlavním cílem navrhované úpravy je nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Jsou tam stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál, které musí zadavatel plnit. V zákoně o správních poplatcích se navrhuje vypustit z položky 90 poplatek za poskytnutí licence do rejstříku. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Otevírám rozpravu. Paní zpravodajka se nehlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Josef Kott, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ano, zazněl návrh procedury, který jsme všichni slyšeli. O této proceduře budeme hlasovat. Není, takže můžeme přistoupit k hlasování. Přihlášeni 174 poslanci, pro 160, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a můžeme podle ní postupovat. Než budeme hlasovat, vyhovím žádosti o odhlášení. Jsme připraveni na hlasování. Pan ministr vyjádřil souhlasné stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 170 poslanců, pro 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.
Pokud si někdo představuje kompromis tak, že to bude podle ASZ, tak to nebude kompromis. Za třetí, jestli dovolíte. My se nebavíme - a neviďme to pořád přes nějaký holding, přes cokoliv dalšího. Tady je tisíce výrobců potravin, kteří se nemohou dostat do obchodních řetězců, protože obchodní řetězce jednoznačně preferují potraviny ze svých mateřských zemí, když mohou. My se bavíme, že tady není český česnek. Nemůže tady být, když není garance odbytu. Můžeme se bavit o krůtím mase. Já bych byl velmi nerad, aby někdo říkal: české rovná se drahé. Prosím, české rovná se kvalitní. Prosím, české rovná se, že ušetříme životní prostředí, uhlíkovou stopu. Já nevidím důvod, aby sem vozili jablka z Jižní Ameriky v sezóně. Proto jsme podpořili ovoce, zeleninu v tom Programu rozvoje venkova. Proto jsme to nerozdali plošně. To jsem schopen doložit čísly. Takže prosím, hledejme řešení ku prospěchu českého zemědělství a českých zemědělců bez ohledu na velikost.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu ministrovi zemědělství za jeho vystoupení. Nyní se stanoviskem klubu, tedy s přednostním právem, pan poslanec Petr Bendl, poté pan kolega Jurečka.
A co když se neurodí, pane ministře? Vy tu zkušenost máte. Co když prostě úroda nebude? To přijdete s tím, že budete měnit kvóty, nebo se to nějak udělá? Vždyť přeci to je absurdní a absolutní nesmysl. Tomu sami nemůžete věřit, že bude fungovat, že nařídíte prodejcům, že budou prodávat 85 % české potraviny. Ten není určen zákazníkovi. Ten je určen těm, kteří si pak o tu dotaci, o tu dotaci, kterou budou potřebovat, přeci česká země musí, tou soběstačností se tady zaklínáme, že budeme soběstační ve všem. My jsme soběstační v řadě základních komodit, to je v pořádku, protože ty umíme dělat. A když, tak za vysoké náklady. Ta odpověď je přeci úplně jednoduchá. Tohle je cesta, jak podpořit velké producenty, protože ti budou moci zvýšit kapacity. Tudy cesta nevede.